Já začnu trošičku netradičně. Já jsem dneska slyšel, jestli se dobře pamatuji, nebo možná už včera, že pojišťovny mají 50 miliard na svých účtech. Z hlediska toho tady zaznělo hodně informací číselných, kolik co stojí. A ukazovali jsme na ty nejdražší postupy. Já jsem si dovolil tady vzít jeden na ukázku, musím trošku zakrýt. Byl jsem překvapen, když jsme ho teď vyúčtovali, nebo mně přišel účet z laboratoře, a jenom toto prosté vyšetření stojí 1 784 korun. Velmi rád jsem slyšel, že by se mělo nastavit valorizační schéma. Pamatuji se, když jsem v roce 2016 byl jako zástupce Sněmovny v Německu a velmi mě tam zaujala jedna věc. My v našem zdravotnictví nemáme zorganizováno to, jaké peníze a na co je budeme používat. My je máme za zdravotní služby. Z tohoto pohledu je tedy otázka toho, že to valorizační schéma mluví o čem? Nebo ty peníze budou i na investiční věci? Proto si myslím, že by bylo fajn se o tom pobavit hlouběji i do budoucna, aby to bylo opravdu správně nastaveno pro naše zdravotnictví. Všichni poukazují na to, že rok 2022 bude bez problémů. A co bude po prázdninách? Jak to bude vypadat? A to je fakt, který tady zatím nezazněl.
A nyní vystoupí paní poslankyně Ivana Mádlová a připraví se paní poslankyně Andrea Babišová.
Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Já jsem ráda, že tady od pana ministra financí zaznělo, že klíčový je pacient, že se bavíme o financování dostupnosti péče pacientovi.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 22. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásila a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 20. schůzi, případně prosím o nahlášení dalších náhradních karet. Pozvánka vám byla rozeslána dnes, ve středu 4. května, elektronickou poštou. Nyní tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Oldřicha Černého a poslance Michala Zunu. Nikoho nevidím. Zahajuji tedy hlasování o těchto dvou ověřovatelích. Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 22. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 22. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Hlásí se pan předseda Benda s přednostním právem.
Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, máme před sebou dva body.
Žádného dalšího přihlášeného s přednostním právem nemám. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu pořadu schůze. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? A my tedy přistoupíme nyní k prvnímu bodu pořadu, kterým je Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás požádám o klid a přesunutí vašich případných rozhovorů do předsálí, abychom mohli pokračovat v rozpravě, do níž se přihlásili nyní, nebo jsou v ní stále přihlášeni, páni poslanci Ondřej Babka a pan poslanec Hubert Lang. Nyní tedy dávám slovo panu poslanci Babkovi.
To jsem taky zažil. Takže vám děkuji za pozornost.
Já mnohokrát děkuji za dodržení času. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec David Kasal.
Navázal bych na kolegu Janulíka. Tam je trošku drobný rozdíl v lékařích v 90. letech a v lékařích v současné době. V těch 90. letech tady byli, nemohli se ani dostat do zahraničí a fungovali tady dál. V současné době, pokud to dopustíme, tak ti lékaři bez problémů můžou jít kamkoli do Evropy.
Děkuji mnohokrát za dodržení času. Další, kdo je přihlášený do obecné rozpravy, je pan poslanec Jiří Mašek, kterého tady ale v tuto chvíli nevidím. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Technicky - balíček, jde o to, že vakcíny samozřejmě nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Ty nakupoval stát a teprve je bude platit. Já chápu tu situaci.
Můžete, pane ministře, ale ještě před vámi vystoupí ostatní kolegové a vy jste jako třetí v pořadí. Takže s faktickou poznámkou nyní pan poslanec Vladimír Zlínský. Připraví se pan ministr Stanjura a poté pan ministr Válek.
Já bych chtěl říct a myslím si to, že lékaři a zdravotníci tvoří integrální součást zdravotnického systému, a pokud nebudou dobře pracovat a fungovat, tak nebudou ani pacienti spokojeni.
Děkuji, pane poslanče. A nyní s faktickou vystoupí pan ministr Stanjura.
A já myslím, že platí a měla by platit správná zásada, kdo nařizuje, tak platí. A v tomto případě ten, kdo nařídil, neplatil. Dneska nechci vést tu debatu, ale dostaneme se k ní a nebude příjemná. Já nevím, kdo to číslo predikoval. A kdybychom to dali do zdravotního pojištění jako ty předchozí v příštích letech, tak skutečně dojde k omezení zdravotní péče.
Děkuji za dodržení času a nyní s faktickou pan ministr Válek a připraví se paní předsedkyně Schillerová.
Oni musí sáhnout na fondy rezerv, ale to nebude vadit v letošním roce. Podle mého názoru ten plán, aspoň podle předběžných dat, která mám, vypadá velmi optimisticky. Ten zákon jsme přijali, je to dobrý zákon. Já ho vůbec nekritizuji. Nebo naopak vyvinout maximální tlak přes všechny naše členy správních rad, přes všechny orgány, které máme, přes SÚKL, a snažit se snížit ceny maximálních úhrad. Obojí je možné. Když snížíme ceny, zůstane více peněz pojišťovnám a budou je moct přerozdělit. Když necháme maximální úhrady, je to ten míč na straně pojišťoven, budou mít nemocnice zase daleko větší zpětné bonusy.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času.
To už necháme být. Tady nebyl aparát. Pamatujete si to?
Nyní jsme vyčerpali všechny faktické poznámky a budeme pokračovat s řádně přihlášenými. Omlouvá se pan poslanec Hubert Lang z jednání od 19.40 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. A dále je tu omluvenka pana ministra Rakušana od 18.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Toť omluvy a nyní prosím paní poslankyni Věru Adámkovou a připraví se pan poslanec Julius Špičák. Máte slovo, paní poslankyně.
Já mnohokrát děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, vláda se rozhodla zkrátit platby za státní pojištěnce o 14 miliard korun. Hnutí SPD s tímto krokem, a tedy s návrhem zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zásadně nesouhlasí. Jak ve včerejším článku uvedl Zdravotnický deník, podle předsedy klubu KDU-ČSL Marka Výborného návrh na snížení platby za státní pojištěnce nijak neohrozí dostupnost, kvalitu ani rozsah zdravotní péče. No a pak jsou zde fakta, která ukazují pravý opak. Již na začátku února, tedy několik týdnů před vojenským konfliktem na Ukrajině, uvedl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, že VZP je připravena případný vyšší schodek, který může vzniknout snížením plateb za státní pojištěnce, pokrýt z rezerv. Znovu upozorňuji, že toto jeho vyjádření přišlo několik týdnů před začátkem války na Ukrajině. Tedy hovořit nyní o tom, že výpadek bude kompenzován příznivým hospodářským vývojem, je naprostý nesmysl. Bohužel se tak zatím nestalo. Již tehdy na začátku února navíc předseda Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich uvedl, že snížením plateb za státní pojištěnce se rezervy zdravotních pojišťoven téměř vyčerpají a příští rok bude nutné platby státu navýšit. Co to tedy znamená? Snížením plateb za státní pojištěnce se vyčerpají rezervy, které již tak jsou i vzhledem k situaci na Ukrajině napjaté. Budou zdravotní pojišťovny bez rezerv? Jeho předseda tehdy uvedl - cituji: "O svá vlastní zařízení se stát bude schopen finančně postarat jinou cestou, zatímco ambulance tuto možnost nemají. Vrátíme se tak před rok 2019, kdy Ministerstvo zdravotnictví finančně významně preferovalo státní poskytovatele zdravotních služeb, zatímco ordinace specialistů stále více živořily. Finance nastavené úhradovou vyhláškou pro rok 2022 tedy stačit nebudou. Týká se to zejména všech chirurgických oborů, kterým rostou náklady na spotřební materiál, zvýšení cen energií pak pociťují zejména obory technické, například kardiologie či gastroenterologie." Konec citace. V té době se ale pořád ještě počítalo s možností příznivého hospodářského vývoj, jelikož si nikdo nepřipouštěl ty obrovské důsledky invaze Ruska na Ukrajinu. Od té doby vzrostly ceny pohonných hmot a zemního plynu o desítky procent. Do naší země přišly statisíce ukrajinských uprchlíků, se kterými tento vládní návrh v únoru vůbec pochopitelně nepočítal.
A to je pokus o otevření rukou s vynaložením úsilí. Tak tolik k Martině léčebnému konopí. A proto já říkám, že pan ministr financí říká, že peněz ve zdravotnictví, pojišťovnách je dost. Já když jsem byl ministr financí, taky jsem nechtěl dávat pro státní pojištěnce peníze a dohadovali jsme se s Němečkem, a potom přišel Ludvík, tak jsme se domluvili. A stále jsem argumentoval: vy máte velké zůstatky na účtech. A samozřejmě ty argumenty, že jsme zadlužení, tak to s panem ministrem jsme si vyříkali x-krát. Ratingové agentury si pravidelně kromě nízké úrovně zadlužení a odolné ekonomiky všímají také zdravého a stabilního bankovního sektoru. Takže i v tom trendu zadlužování - to jsme si už vysvětlovali, že paní Schillerová napůjčovala dopředu za dobrých podmínek. A znovu opakuji, proti rakovině není žádná vakcína. Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí vůbec. A to ani nemluvím o ekonomických dopadech. Zhoubné nádory přitom patří mezi onemocnění, kterým lze do velké míry předcházet. Bohužel během pandemie, zvlášť v době největšího náporu na naše nemocnice, probíhala jen neodkladná zdravotní péče. To znamená, že sice nedošlo k žádnému omezení onkologické léčby jako takové, na druhou stranu kvůli pandemii klesl počet preventivních prohlídek a kontrol již vyléčených pacientů. Navíc nápor pacientů s covidem ve zdravotnických zařízeních a obavy pacientů vypravit se do nemocnice na vyšetření způsobily prodloužení diagnostiky nových recidivujících onkologických onemocnění. - To je samozřejmě deklarace tehdy. Prevence a screening jsou opravdu naprosto klíčové. Ale překonat obavy z vyšetření není nic lehkého. Tomu nerozumím. Tak si myslím, že by to bylo skvělé a že by to byla nejlepší onkologická nemocnice na světě.
A bylo to v podstatě normální. Já jsem ten systém prolezl, jak tady kolega říkal o sobě, že je starý, já jsem tedy stejně starý, ale neříkám to o sobě. Nikdo do toho... Všechno se to svede na válku a budeme tam, kde jsme byli. Ale zase první, na koho se sáhne, kdo to má odskákat, tak jsou zdravotníci. To je těžko dopočitatelné. No to je ale přece dobře, že měly zůstatky, protože byly připravené. Kdyby nebylo nás a nedrželi jsme ty peníze v té VZP, tak nikdy ta covidová pandemie se takovým způsobem nezvládla. Nikdo to neví. To jsou všechno jenom hypotézy, teorie. Ale samozřejmě musíme na to být nějak připraveni, a ne aby tyto věci šly vyloženě proti sobě, a prostě ještě synergicky zhoršovat tu situaci. Taková situace je možná jenom ve zdravotnictví. To si nějak vyřešte.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Kasal a poté pan ministr Válek.
A já jsem vysvětloval, jak to tehdy bylo, že se v prvé fázi objednávaly vakcíny od tří dodavatelů, protože se nevědělo, který dodavatel dřív tu vakcínu bude mít. A vím, že reagovala i současná předsedkyně Sněmovny a říkala: my vám to nikdy nebudeme vyčítat a nikdy nebudeme za to kritizovat.
A teď to opravdu není kritika. Prostě ta doba byla napjatá, byla hektická. A určitě budu zjišťovat, kdo to objednával. Ale to je jenom detail. A samozřejmě v té hektické době, v tom napětí, v tom zmatku k takovým věcem dochází. To není nic, co bych chtěl tvrdě kritizovat.
Děkuji, pane ministře. A nyní s faktickou vystoupí pan ministr Zbyněk Stanjura.
Tu debatu jsme vedli v okamžiku, kdy byl nedostatek při prvním očkování. Představte si náš slavný registr smluv, představte si, kdyby některé ministerstvo tam přidalo smlouvu, kde by možná bylo napsáno Ministerstvo financí a pak už nic. Ale je to věc na evropskou úroveň. To jako členský stát jako jediný neudělá. Myslím, že to je věc, která by se na evropské úrovni měla odmítnout. Jestli budeme úspěšní, je druhá věc. Ale nemůžeme přistoupit v normální době na takové smluvní vztahy.
Budeme muset hledat nějakou cestu, jak z toho ven.
Děkuji za dodržení času. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
To bych si připadal jako pitomec. Já jsem dostal ty smlouvy začerněné, tady jsem je ukazoval. Kolik toho začernění bylo nařízení řekněme nějaké velké smlouvy mezi Evropskou unií a firmou Pfizer, to já nevím. Bavme se o tom, že potřebujeme mít zásoby vakcín, protože budeme přeočkovávat, covid prostě nezmizí. Prostě to je realita. Sice tomu nemusíme věřit, ale je to tak. A pozor, já bych zase ani v tomto případě nechtěl kritizovat Evropskou unii, protože tady to mnozí z vás říkali. Já bych chtěl takto pokračovat v diskusi o centrových lécích a orphanech a snížit cenu centrálními nákupy pro české občany.
Samozřejmě tím z mého pohledu největším nepříjemným překvapením v této věci je, kam se posunula ODS. To je dnešní ODS!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
Děkuji. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Do ní vidím přihlášeného pana předsedu poslaneckého klubu TOP 09, pana Jakoba. Prosím, máte slovo. Děkuji. Slyším, že máte zájem o odhlášení, proto tedy odhlašuji všechny a žádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami. Všichni víme, o čem hlasujeme, proto zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení a ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 6 přihlášeno 159 poslankyň a poslanců, pro všichni přítomní, proti žádný. My jsme tímto schválili ukončení stavu pandemické pohotovosti a já končím projednávání tohoto bodu. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dnes v obecné rozpravě. A jak vidím, tak zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Tom Philipp, již místo u stolku zpravodajů zaujal.
Děkuji opětovně za slovo, paní předsedající. Zdravotnictví se opět dostává i z výše uvedených důvodů na hranu svých možností jak kapacitních, tak i těch finančních, což je to, o čem tady debatujeme celou dobu. A proto, vážená vládo, jestli nechcete zapříčinit finanční kolaps našeho českého zdravotnictví a nechcete, aby se na vás vzpomínalo jako na původce omezení zdravotní péče pro naše občany a na původce méně a méně dostupné péče, tak na vás tímto apeluji, abyste se znovu zamysleli a našli přijatelná řešení a nehnali české zdravotnictví do propasti.
A to je to správné. A já s vámi naprosto souhlasím. Ale s čím nemůžu souhlasit a musím se zeptat, když jste se radoval, že Babišova vláda do toho dala tyto peníze, proč dneska zastáváte názor, aby Fialova vláda ty peníze tomu českému zdravotnictví ubrala?
Děkuji mnohokrát za dodržení času. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Máte slovo. Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
A věřte mi, že udělám, zase společně jistě s vámi a hlavně tedy s kolegy z pozice, aby pro zdravotnictví bylo finančních prostředků co nejvíce, protože samozřejmě to bude znamenat do budoucna i kvalitní péči o pacienty a spokojené zdravotníky.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec avizoval, že tedy pokud to nestihne, tak by chtěl využít svého práva dvakrát deset minut. Dobře. Pane poslanče, máte slovo.